Mít kde bydlet není luxus, říká, odmítáme, odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům. Opakuji: Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům, nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a svoji rodinu. Zvyšování daně z nemovitosti nepřipustíme. Opakuji: Zvyšování daně z nemovitosti, vážení voliči, nepřipustíme. Opětovná pětikoalice hovořila v předvolební kampani. A jaká je realita? Víte co? Politika je o tom, že slibem nezarmoutíš, se říká, že jo. Ale já bych se, pane ministře financí, být vámi, styděl. Vy jste prostě nalákali své voliče na falešné sliby. Já se domnívám, že mám pravdu. Proč jste lhal před těmi voliči? Proč jste lhal voličům, kteří vám možná uvěřili, a dostali jste ty hlasy? Já opakuji znovu. Zvýšení daně z nemovitosti dle našeho pohledu na věc bude mít proinflační dopad. Opět zvyšuje ceny. Chceme udělat ozdravný balíček. Majitelé komerčních nemovitostí zvýšení daně jistě přenesou do zvýšení ceny svých výrobků a služeb. Proč by to nechali na sobě? Oni to přenesou dále. Podobně to bude mít negativní vliv i na trh s nájemním bydlení. A majitelé samozřejmě to promítnou do růstu cen nájmů, konečné navýšení pak zaplatí nájemník. Je to mimořádně asociální krok. A slova Zbyňka Stanjury opakuji: Mít kde bydlet není luxus. Mít kde bydlet není luxus. Já tomu opravdu nerozumím, prostě to je absolutně asociální krok. Je tam energie, vodné, stočné a inflace, drtí nejenom mladé rodiny. Všechny ty lidi naženeme někam na úřady práce pro nějaké dávky? Rozevřít nad každým tady deštník, aby každý natáhl ruku, i lidé, kteří pracují? Navrhovali jsme kroky, které byly systémové a dlouhodobé, ale také okamžitá opatření. Základním klíčem řešení krize z našeho pohledu je samozřejmě akcelerace výstavby, protože platí, čeho je málo, to je drahé. Chtěli jsme zavést vícegenerační hypotéky. Možnost rozdělit vícegenerační domy na samostatné bytové jednotky a okamžité řešení za málo peněz. Snažili jsme se aktivovat dotační tituly na podporu úroků z úvěrů na 5 % pro vybrané skupiny obyvatelstva. Snažili jsme se vytvořit státního developera.
Kromě toho, že tedy mu děkuji za přiznání, že konečně uznal, že když teď je to výsledek dobré činnosti vlády, tak těch 19 % bylo také výsledkem špatné činnosti vlády, ne? Takže teď se za to chválíme. Tato vláda zvedne daně, sníží důchody, zpomalí valorizace, to je pro mě prostě snížení důchodů a skončí.
Prosím, máte slovo.
Ještě poslední reakce na předsedu rozpočtového výboru. Samozřejmě v momentě, kdy se něco zvyšuje, tak se to projevuje na těch cenách v zásadě hned. Dám vám jiné příklady, abyste si to mohl představit. Když se zvedá cena ropy, tak na benzinových pumpách to vidíme prakticky okamžitě. Když klesá, tak je to s určitým zpožděním. Vždycky to tak bylo a ty různé odůvodnění jsou, že tam ještě musí doprodávat zásoby a podobně. Stejně třeba u úrokových sazeb. Když se zvyšují úrokové sazby, tak to vidíte v zásadě okamžitě u úvěrů, a s nějakým zpožděním u spořících produktů. A opačně samozřejmě, když to klesá. To je to, o čem my se tady bavíme. A vy to stále tohleto, co je několikrát dokázané, zpochybňujete. Já už jsem včera tady vyzval někoho, nevím koho, pojďme se vsadit. Pojďme se vsadit, jestli k tomu opravdu dojde. A o tom to je, o té citlivosti cenu na zdražení nebo zlevnění.
Děkuji.
Děkuji. Já jsem kolegyni Schillerovou, vaším prostřednictvím, pane předsedající, pečlivě poslouchal. Právě ona je mistryní v tom zjednodušení. Cituji: "Když se zvýší daň, cena vzroste, když se sníží daň, cena nepoklesne". Tak já se tady ptám, proč byl požadavek opozice, aby se snížila sazba daně z přidané hodnoty na potraviny na nula, když podle slov vážené kolegyně, když se sníží daň, cena nepoklesne? Je to to zjednodušování, které tady neustále se používá. Tady pan kolega Nacher, vaším prostřednictvím, to upřesňuje. Ale to sdělení, které tady zaznělo a je jedno, jestli se budeme chytat za hlavu či ne, sdělení bylo, když se zvýší daň, cena vzroste, když se sníží daň, cena nepoklesne, daň z přidané hodnoty. V této logice je jasné, proč se žádalo snížení DPH, aby stát přišel o daňové výnosy a aby producenti potravin si to mohli nechat na maržích.
Jsou zde tři faktické poznámky. Jako první vystoupí pan poslanec Josef Cogan, pan poslanec Patrik Nacher, pan poslanec Milan Feranec.
Vy jsme promrhali v té době ten potenciál, který jsme měli. A vy jste to promrhali, a to je prostě realita jako skutečnost. Protože vlastně v té chvíli on zakryl tu vaši nezodpovědnost, která v té chvíli už byla vidět a vrcholila.
Tak budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Jako další pan poslanec Patrik Nacher, Milan Feranec, Jan Volný a další.
Ano, samozřejmě, vaším prostřednictvím. Pokud jde o reakci na kolegu Kohajdu, prostřednictvím pana místopředsedy. No on je rozdíl, o jaký ten pokles jde. Budiž pro vás přímý důkaz. Vy navrhujete v tom balíčku snížení DPH u knih z deseti na nulu. To už by se tedy zobrazit mělo. To už by se mělo, to je deset procentních bodů. A oni přitom říkají, že ne. Jak potom se dá predikovat, že když to někomu snížíte z patnácti na dvanáct, že ty tři procentní body do toho promítne.
Jako další pan poslanec Milan Feranec, pan poslanec Jan Volný, Ondřej Lochman a další.
Děkuji, pane předsedající. Ale co je asi nejdůležitější, je něco jako veřejná kontrola. Kontrola zákazníků.
Nestačí pouze zvyšovat daně a snižovat důchody, protože snižování valorizace důchodů prostě považuji za jejich snižování. Z ekonomické krize se nejde jen proškrtat, a to ani za přispění velké části médií. Chybí mi protiinflační opatření a řada dalších věcí. To je čistá stagnace. Ekonomika tak nevykazuje žádné známky růstu. Klesají reálné příjmy domácností i jejich reálná spotřeba. Nutno však říct, že až na výjimky, například Polsko či Lucembursko, aktuálně stagnuje i Evropská unie. Pojďme se ještě podívat na hrubý domácí produkt. Propadlo se Finsko, Maďarsko a Česká republika. Je to největší zvýšení daní v novodobé historii České republiky. Tedy v naprostém rozporu s programovým prohlášením vlády, že dominantním zdrojem úspor bude šetření na výdajové straně rozpočtu. Pětikoalice před volbami do Sněmovny v roce 2021 na billboardech slibovala, že nebude zvyšovat daně. Žádné zvyšování daní.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 Vystavíme stopku zvyšování vládních výdajů, opět na příspěvcích lidovců.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 Nebudeme zvyšovat daně. Tečka, zdůraznil tehdy v pořadu. No, já to vidím z daňového balíčku trošku jinak. Na začátku srpna v roce 2021 současný ministr financí pan Zbyněk Stanjura na sociální síti zdůraznil, že nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný.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 To není správná cesta". Konec citace. A já musím říct, že s tímto jeho tvrzením naprosto souhlasím. Bohužel skutečnost je přesně opačná. Toto jsou jen příklady a mohl bych pokračovat, ale nebudu svoje vystoupení prodlužovat citacemi slibů, které současná koalice voličům dala a ve skutečnosti dělá pravý opak. Všechna tato prohlášení jsou jen v lepším případě nesplněné sliby, v tom horším, vědomé lži k oklamání voličů. Bohužel jich je tolik, že vládě již nemůže věřit téměř nikdo. Snad jen nenapravitelní optimisté. Takže k tomu vtipu. Pesimista říká: "Horší už to být fakt nemůže". Optimista na to: "Ale může, může"! A já k tomu dodávám jedno slovo bohužel. Děkuji za pozornost.
Pochybná kvalita, méně kilometrů naší dálniční sítě. Teď jsem byl v Maďarsku, jsou to nádherné silnice. Podívejte se dneska na Francii. Tam se začalo mluvit o tom, že se zvedne odchod do penze na úroveň 62 let, a zapálili půlku Paříže. Jako co si o tom já mám myslet jako? Nebo co si mají o tom myslet lidi? Vám snad, prosím vás, nepíšou lidi? Vy nežijete, vy žijete v nějaký bublině jiné? Naše bublina? Samozřejmě máme demokracii. Je tady ochranná služba, která vás asi zachrání pravděpodobně.
Na základě řádného soudu, nikoli lidového.
Jako vaše vyjádření v televizi a v prostoru jsou fantastická.
Mým prostřednictvím oslovujte. Tak vážení páni poslanci, vážení paní poslankyně, i vzhledem k pokročilé noční době vás poprosím o to, abyste na sebe nepokřikovali.
Řekněte mi, prosím vás, jestli jsem doteď nehovořil k věci? Tak do koše, tak pardon, tak koš je možná horší. Tak k těm dálnicím. Proti takovému zdražení roční známky se výrazně staví hnutí ANO. Takže my, vážení spoluobčané, s tím zásadně nesouhlasíme. Z našeho úhlu pohledu, abyste neříkali, že nejsme konzistentní, že tady prostě plkáme, že prostě nepřinášíme nějaká řešení. Naše návrhy a naše konsolidace. Postupná konsolidace veřejných prostředků je velice důležitá, a je k ní třeba ale přistupovat, víte kdy? Zejména v období hospodářského růstu. Hnutí ANO dokázalo, že konsolidovat umíme. Ministerstvo financí v čele s paní Schillerovou jsme opouštěli s nižším zadlužením k poměru HDP, než když jsme na ministerstvo jako hnutí ANO vstupovali. To jsou fakta, ta jsou dána. I na základě těchto zkušeností můžeme věřit tomu, že umíme, umíme, pokud teda dostaneme důvěru třeba za ty dva roky, protože asi pravděpodobně ta vaše vláda dříve neskončí, dát finance znovu do nějaké konzistentní doby a do nějakého pořádku. Česká ekonomika stagnuje, nedosahujeme hospodářských růstů v rámci zemí OECD. Vracíme se zpět do hluboké minulosti. Tehdejší vláda opět pod vedením ODS. Já jsem měl v té době syna na střední škole, měl jsem hypotéku a nemohl jsem si přivydělat ani korunu jako státní zaměstnanec. To bylo fantastický, jo. Takže máme tady zpátky deja vu.
Mnohem lepší a levnější by bylo i to, kdybyste už nedělali vůbec nic, kdybyste žádný konsolidační balíček nepředkládali a kdybyste ponechali daňovou legislativu ve stavu, v jakém je dnes, a soustředili se na výdaje státního rozpočtu, když už ji neumíte nebo nechcete vylepšit tak, aby sloužila českému státu a jeho občanům, jejich prosperitě a slušné úrovni těch, kteří pracují, poctivě pracují. Pokud to, co dnes předkládáte, projde, bude ještě hůř. A naší povinností je vysvětlovat lidem proč a varovat před tím. A proto tady dnes stojíme a proto o tom debatujeme, aby lidé věděli, co je čeká.
Nyní máme jednu faktickou poznámku paní poslankyně Peštové.
Já děkuji. Já chtěla reagovat na pana ministra Stanjuru. Pan ministr Stanjura si tady postěžoval nebo posteskl, abychom tady byli do těch 12 hodin, když teda máme ty faktické poznámky. Já jsem mu pouze chtěla připomenout, že ústava říká, že vláda je odpovědná Parlamentu. Já vám jenom chci říct, že vy jste sem dali takovou nálož... Vy měníte přes 60 zákonů. Přes 60 zákonů. To bylo tak šibeniční, že ve své podstatě, když jsem ty zásadní připomínky četla, to se nedalo vypořádat, to jste nemohli. Proto jste taky šli s 218 zásadními připomínkami nevypořádanými. Já měla 5 a měla jsem stažený žaludek, když jsem šla na Legislativní radu vlády. Nevím, kdo byl součástí, ale v každém případě opět jste nešli ani na to plénum. Takže vy jste šli stanoviskem předsedy Legislativní rady vlády, což je pan ministr Šalomoun. Takže vy jste obešli úplně všechno, co jste mohli obejít.
Vystoupí pan poslanec Štolpa, připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Rozumím sice tomu, že naše země stojí před finančními výzvami, avšak nesouhlasím s tímto konkrétním návrhem jako vhodným řešením. Avšak tato představa je nespravedlivá a zkreslená. Vlastnictví nemovitosti je univerzální cíl pro mnoho Čechů od mladých rodin, které chtějí stabilní domov pro své děti, po starší občany, kteří si za léta své práce našetřili na vlastní byt či dům. Po roce 1989 se lidé v Československu a později České republice, kteří byli dlouhodobě omezováni v možnosti vlastnit bydlení, začali snažit získávat vlastní majetek. To vyústilo v rozsáhlou privatizaci bytových fondů a nárůst vlastnického bydlení u nás. Mnoho Čechů se také rozhodlo pro vlastnictví bytu nebo domu kvůli finančním výhodám. Vlastníci mají kontrolu nad svým majetkem a nemusí platit nájem, což je dlouhodobě ekonomicky výhodnější. Kromě toho mají možnost využívat hypoteční úvěry a výhody spojené s daňovými úlevami pro majitele nemovitosti. Tradiční hodnoty a psychologické aspekty tak tedy rovněž hrají roli při rozhodování se pro vlastní bydlení. Lidé často chtějí mít svůj vlastní domov, který si mohou přizpůsobit svým potřebám a svému vkusu. Pronajímatelé mají možnost zvýšit nájemné, ukončit nájemní smlouvu nebo provést jiné změny, které mohou narušit stabilitu nájemníka. Mnoho lidí proto nejen z těchto zmíněných příčin preferuje vlastnictví bytu nebo domu, protože jim poskytuje větší jistotu a kontrolu nad jejich bydlením. Toto je otázka, která se dotkne životů skoro všech občanů naší země. Je důležité také zdůraznit, že máme v Česku dlouhodobě zásadní problém s cenami nemovitostí, s výstavbou a jsme jako země fakticky uprostřed bytové krize. Ceny nemovitostí v posledním desetiletí rostly výrazně rychleji než mzdy. Pro nákup bytu potřebujeme v průměru 15 ročních příjmů, což je nejvíce ze všech zemí Evropské unie. A co bude důsledkem zvyšování daně z nemovitosti? Nejedná se pouze o výši nákladů pro vlastníky nemovitostí. Toto zvýšení daně se promítne do nákladů na bydlení pro všechny, včetně nájemníků. Znovu opakuji a zdůrazňuji, že tento ekonomický nesmysl z hlavy ministra financí Stanjury se dotkne opravdu každého občana. Tento argument je zavádějící. Ano, v některých lokalitách může být navýšení o několik set korun, ale existují také lokality, kde to bude výrazně více. Připomeňme si, že se nacházíme v období, kdy Česká republika zaznamenává největší propad reálných mezd ve své historii a současně největší propad ze všech zemí OECD. Majitelé nemovitostí, kteří nyní čelí vyšším daním, budou nuceni přenést tyto náklady na své nájemníky. Vláda tvrdí, že zvýšení daně z nemovitostí je způsob, jak dosáhnout rovnováhy mezi příjmy a výdaji státu. Ale já se ptám, proč se vláda nesnaží šetřit a snižovat své výdaje místo zvyšování daní?
Já bych se ještě, byť trošku se zpožděním, chtěl vyjádřit k tomu, co tady říkal pan předseda Cogan, vaším prostřednictvím, pane předsedající. A prosím, neříkejte, že covid byl pro někoho štěstí. Já si myslím, že všichni se shodujeme, že covid pro nikoho nebyl štěstí, tady umřely tisíce lidí, a to já bych nikdy neřekl, že covid byl pro někoho štěstí.